Takže ten návrh zákona se týká i ekologických organizací. Mě by zajímalo stanovisko naší vlády, zda s tím souhlasí, nebo ne. Ale zda s tím souhlasí, nebo si myslí, že ta stávající úprava je dostatečná. A teď ten podle mého názoru obecnější dotaz, ale důležitější. Zase jsme v kampani a i kandidáti hnutí ANO stejně jako kandidáti ODS a mnoho jiných stran říkají, že velký problém je pomalost výstavby dopravní a jiné infrastruktury. A velmi často říkáme, a velmi často je to pravda, že za to může Evropská komise, transpozice evropských směrnic. S tím vším souhlasím.
Piráti podporují snížení byrokracie, to znamená, podporujeme, aby povinní plátci byli od vyšší částky.
Děkuji, pane předsedo, za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Pokusím se neopakovat svoje argumenty z prvního a druhého čtení, ale spíše na ně navázat. Děkuji, pane předsedo. To je první argument, že po roce zase děláme legislativně - zase zavádíme změnu něčeho, co teprve před rokem s nějakým zpožděním ještě možnosti přechodného ustanovení doznělo. Dále bych si ho dovolila opravit v tom, že údaje Světové banky o administrativní náročnosti měl staré. Je potřeba se podívat na ty poslední, ty nás posunuly v té příčce podstatně výše a dostali jsme se i před Slovensko, takže to není tak, jak tady uvádí. O tom není pochyb. V tuto chvíli je ale velmi krátká doba, my nejsme schopni spočítat ani přesné dopady. Děkuji vám za pozornost.
S faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík. Nyní tedy pan předseda Farský.
Samozřejmě že zavedení EET se líbí třeba těm velkým supermarketům. A že tvrdí, že je to narovnání podnikatelského prostředí. A já souhlasím se svými předřečníky, že naopak to je nenarovnání, rozdělení konkurenčního prostředí. Protože těm velkým supermarketům díky EET končí konkurence právě v těch malých živnostnících. Ale pravá hodnota takového drobného živnostníka je právě v tom, že se dokáže sám o sebe postarat. Já jsem to tady říkal dopoledne. Až začne stagnace, nedej bože ekonomická recese, tak budeme rádi za každého drobného živnostníka, který se dokáže sám o sebe postarat. Místo toho ho zatěžujeme dalšími administrativními povinnostmi. Místo toho se pokračuje cestou permanentní nedůvěry a kontroly podnikatelů. Přitom výsledek je diskutabilní. Kde jsou ty desítky miliard korun, které měly tyto povinnosti přinést? Podle Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství - to je ta citace - bylo inkaso DPH také ovlivněno zavedením kontrolního hlášení a postupným zaváděním elektronické evidence tržeb. Podobné odlišnosti ve výši nárůstu výběru se vyskytují také u elektronické evidence tržeb. Odhadované dopady zaváděných opatření se v jednotlivých dokumentech Ministerstva financí významně lišily. Věrohodnost těchto údajů je diskutabilní, protože v materiálech jsou zveřejňovány rozdílné hodnoty, u nichž není vysvětlena metoda jejich výpočtu a nejsou podloženy ani analýzou konkrétních dat. Takže takhle se tady rozhoduje o závažných povinnostech na základě diskutabilních - a to je podle mého názoru velice diplomatické a mírné slovo - diskutabilních argumentů a diskutabilních čísel. Výsledkem je, že tímto návrhem se vlastně nic nemění, nikdo se skoro nevyjímá, jen se to o pár měsíců odložilo. Přínos, jak jsem tady řekl, je diskutabilní. A aby to tak nebolelo, tak se stejným zákonem snižuje DPH u některých služeb. Právě těch, které jsou dotčeny rozšiřováním EET. Já to vnímám spíš jako marketingový tah vymyšlený někde v nějaké PR centrále než systémové řešení. To systémové řešení a ta stabilita, po kterém tak volala paní ministryně financí dnes dopoledne. Já rozhodně jsem zastáncem nízkých daní, ale nelíbí se mi tento přístup. Také se vyjádřím k tomu údajnému snížení byrokracie, aby ti nejmenší to údajně měli co nejjednodušší. To není zjednodušení života těch nejmenších. A kolik nás to bude stát? Znamená to tedy, že ti drobní živnostníci ze třetí a čtvrté vlny budou ti nejmenší s těmi hotovostními tržbami do 200 tis. nebo do jiného limitu, zproštění elektronického úřadování, ale pouze výměnou za úřadování papírové. zazněl návrh na zamítnutí. Pokud by ten návrh neprošel, tak dávám návrh na vrácení tohoto návrhu zákona k přepracování.
Dovolím si poznámku, že se nejdřív hlasuje o vrácení k přepracování, až potom o zamítnutí. A než pozvu dalšího řečníka, mám tady omluvenky. Omlouvá se nám pan poslanec Mikuláš Peksa z pracovních důvodů do konce jednacího dne. Omlouvá se nám pan poslanec Jan Bartošek z pracovních důvodů od 17.30 do konce jednacího dne. Prosím pana poslance Jiřího Bláhu.
Před chvíli tady byl člověk, který je proti EET, a přitom je celý život státním úředníkem. Protože narovnává podnikatelské prostředí. Vyšly statistické výsledky loňského roku v platech kuchařů. Tak jenom abyste věděli. Statistický úřad má evidováno 15 tis. hrubého. To mluví za vše. A není pravda, že podnikatelé nic nepožadují. Oni nesdílejí s námi zdravotnictví a dopravu? Oni s námi nesdílejí školství a jiné vymoženosti, které každý využívá? Samozřejmě můžeme jít systémem paušálů, ale je potřeba systémově to celé změnit. Systémově si pojďme sednout, pojďme si to nahovořit a pojďme to změnit.
Děkuji, pane předsedající, já budu velice krátký. Ale předvedl, že skutečně může. Je to přece holý nesmysl. Ale já si přece dávám své peníze, tak za to chci doklad, který dokládá, že jsem ty své peníze, dost draze vydělané, teď mi ještě seberou poslanecký plat, přece za to chci něco mít v ruce.
Profesor Rosenblum chtěl vědět, proč jaderné síly odstrašují Rusy od toho, aby nás napadli. "Protože vědí," odpověděl jsem pevně, "že když nás napadnou, stisknu ten knoflík." "A stisknete ho?" Vypadal překvapeně. "Jako poslední možnost, ano. Znova jsem o tom uvažoval. "Když Rusové vpadnou do západní Evropy." Aspoň to mi připadalo samozřejmé. Profesor Rosenblum mě kriticky pozoroval. "Nelamte si s tím hlavu. Proč by se Rusové měli snažit obsadit celou Evropu? Nejsou schopni ovládnout ani Afghánistán. Ne, jestli na nás něco zkusí, bude to salámová taktika." Profesor rozvíjel řadu potenciálních scénářů. Nejprve si vymyslel bouře v Západním Berlíně, budovy jsou v plamenech a hasiči z Východního Berlína přejedou hranice, aby pomohli. Zeptal se mě, jestli bych v takovéhle situaci zmáčkl knoflík. Rosenblum přikývl a zeptal se, jestli bych jej stiskl, kdyby s těmi hasiči přijela i východoněmecká policie. Opět jsem zavrtěl hlavou. Opět jsem zavrtěl hlavou. Přece nezačnu jadernou válku kvůli tak nepatrnému narušení hranic. "Předpokládejme, že tam východní Němci pošlou pár vojáků. A pak další, aby pomohli zvládnout nepokoje, tvrdí. "Další krok bude spočívat v tom, že se ruské oddíly nestáhnou. Znovu jsem zavrtěl hlavou. Profesor Rosenblum si opět vzal slovo. Ruská armáda při manévrech 'náhodně' úmyslně překročí německé hranice. Je teď jaderný knoflík tou poslední možností?" "Dobře, scénář číslo 3. Rusové obsadili Německo, Belgii, Holandsko a Francii. Jejich tanky dorazily k Lamanšskému průlivu a připravují se k invazi. Je teď jaderný knoflík tou poslední možností?" Benzínová pumpa ve Watfordu? "Když to takhle postavíte, jaderné zbraně nemají smysl." A nyní bych odcitoval to, co zaznělo v tom samotném stanovisku. K tomuto názoru nás vedou zejména následující skutečnosti. Být živnostníkem není vůbec jednoduché. Chce to kus osobní odvahy a hodně trpělivosti, protože povinností spojených s podnikáním je obrovské množství napříč celým právním řádem: v oblasti bezpečnosti práce, sociálního zabezpečení, personalistiky, hygieny a samozřejmě i daní. Při tomto zavádění by měl zákonodárce velmi bedlivě hodnotit, zda tato další povinnost je skutečně nezbytná a zda nepřiměřeně nezhoršuje podnikatelské prostředí. Tato opatření by přitom neměl posuzovat izolovaně, nýbrž v kontextu omezení již stávajících. Lapidárně řečeno, stát by si měl položit otázku, zda se nejedná o příslovečnou poslední kapku, po které pomyslný pohár přeteče. Máme totiž za to, že ne vždy je daňová disciplína tou největší hodnotou - legitimním cílem. Můžeme se tak dostat do rozporu s materiální podstatou demokracie. Ta je totiž možná jen ve společnosti tvořené z podstatné části vrstvou skutečně svobodných, nezávislých lidí. Právo rozhodnout se, zda člověk bude na někom závislý - závislá činnost, zaměstnání -, nebo se o sebe postará sám, a to se všemi z toho plynoucími riziky - podnikání. Právo podnikat je odvozeno od práva vlastnit majetek a svobodně s ním nakládat. Souvisí však i se zákazem nucených prací. Svědčí o tom zkušenosti z minulého totalitního režimu. Komunistický režim podnikání nejen nepovoloval, ale přímo je trestal. Kombinace trestných činů spekulace, nedovoleného podnikání a příživnictví nutila každého, aby byl zaměstnán. Nutila jej k tomu, aby byl závislý na téměř jediném zaměstnavateli, a to na státu.
Když Hospodářská komora plně podporuje tento návrh, tak se o tom cudně mlčí. Tak aby se o tom nemlčelo, aby to bylo ve stenozáznamu, tak vám přečtu poměrně krátké stanovisko Hospodářské komory k tomuto tisku: Hospodářská komora plně sdílí cíl tohoto návrhu, který vyjadřuje zájmy drobných podnikatelů. Pro drobné živnostníky jsou výdajové paušály nejjednodušším způsobem, jak daňové povinnosti plnit a nebýt zavalen stohy papírů. Proto Hospodářská komora České republiky doporučuje návrh zákona schválit. Tolik stanovisko Hospodářské komory, podnikatelského svazu, který zastupuje řádné podnikatele, o kterém paní ministryně nemluvila, protože se jí to stanovisko nehodí do její argumentace. Rozpočtové dopady, které citoval pan poslanec Munzar, jsou odhadem Ministerstva financí. Tam to vlastně nevadí. Přitom vláda říká, jak těm obcím pořád pomáhá, takže tady hájí 300 milionů a tam jim ukládá mnohem vyšší povinnosti. Není žádný důvod, abychom ten zákon neschválili. To jsou lidé, kteří nevyhledávají daňové prázdniny a investiční pobídky v jiných zemích. To jsou lidé, kteří za nabídku nižších daní nebo dotací neodejdou z České republiky. To jsou lidé, kteří poskytují tolik potřebné služby našim občanům a bez kterých by naše obce a města v zásadě nefungovaly. Přerozdělovat. Abychom to od nich vzali a někomu jinému dali. To je přece hezká činnost, rozdělovat peníze, když nejsou moje, ale jsou to daňových poplatníků. Takže to je jednoduché - chceme ubrat papíry.
Přečtu rychle omluvy. Další do diskuze s přednostním právem paní ministryně.
Jednoduše. On si to prostě spočítá. Takže ta minulá vláda to tam vrátila.
A tam se staví mnohem rychleji. Tady nemluvím o samotné době realizace, abych byl přesný. Jak na Slovensku, tak v Polsku. Kdo tam někdy cestoval tehdy a teď, tak mi musí dát za pravdu. A platí ta samá pravidla. A neuvěřitelný úřední souboj o to, abychom to mohli udělat. Tak ten obecný dotaz. Čím to je - už jste ve vládě pět let, pane ministře, a vaši kolegové a kolegyně - že se nedaří zrychlit proces přípravy? Vy moc dobře víte, že my velmi často podáváme návrhy, které by mohly pomoci. Velmi často neprocházejí. Protože samozřejmě sami to jako země nespojíme. Protože když to jinde jde a platí stejná evropská pravidla, tak buď máme horší implementaci a přidáváme si tam sami věci, které nejsou u našich sousedů. Vidím tady pana kolegu Vondráka z našeho kraje, a co my si zažíváme se 400 metry Prodloužené Rudné. Prostě nejsme schopni vyřešit z mého pohledu triviální věc 400 metrů. V našem kraji to nepomohlo vůbec ničemu. To se dá vlastně kopírovat. Ale nejsou schopni, nemají nástroje k tomu, aby ten problém vyřešili. A pokud konstatujeme, že to nejde vyřešit, tak musíme změnit legislativu. Tam jsou všichni na jedné lodi, a roky to nejsme schopni vyřešit. Nebude to problém v konkrétních personách, v konkrétních osobách. Protože to je jeden dílek vedle druhého. Já nevím, jestli je to správné, je to dobře. Buď je to osobní, nebo systémové. Já si myslím, že mnohem víc je to systémové. Tak využívám i tohoto návrhu zákona. Myslím, že Evropa má mnohé jiné a větší problémy než tuhle drobnost. To má logiku. Vždycky říkám, že pokud proti nějaké stavbě protestují ti, kteří tam bydlí, žijí, podnikají, tak to má logiku, protože na ně to bezprostředně dopadá. A ideologické předsudky. Ne ty věcné připomínky lidí, kteří tam žijí a kteří tu situaci znají. Jak dlouho se čeká, než ten stát nějak rozhodne. My jsme tam dali tu fikci souhlasu ne s tím, aby byl automaticky souhlas, ale abychom to prostě rozhýbali. To je věc, která by podstatně mohla zrychlit přípravu investic, výstavby. Víte, že je velký problém výstavby bytů a bytových domů. Protože to je logické, proti tomu já nijak neprotestuji. Jenom chci říct, že dopoledne jsme schválili zrušení Fondu národního majetku a v té debatě trošku zapadla otázka nápravy ekologických škod.
Já jsem chtěl vystoupit v obecné rozpravě. Pan předseda Stanjura mi někdy vyčítal, že jsem si to nechával až na závěrečné slovo. Já bych, aby to pak nezapadlo, a já už jsem starší, taky bych na to asi zapomněl, tak jenom prosím znovu uvádím, že bych chtěl požádat o zkrácení projednávání ve výborech na 30 dní, tedy v rámci obecné rozpravy. A teď k těm dotazům. A vlastně ten druhý bod odpovídá i na ten váš dotaz, co by se stalo, kdyby tam ten druhý odstavec nebyl. Protože ty námitky byly dvě. Tam si myslím, že je asi něco, s čím by nebyl problém.
Nejsou to naši živnostníci. Znovu opakuji, my toto nikdy nepodpoříme, budeme bojovat za to, aby to bylo zrušeno, je to téma i do dalších voleb. A neberte to od nás jako populismus.
Děkuji vám za vaše vystoupení. Prosím, vaše dvě minuty.
V Německu je sedm! Pojďme si systémově sednout, celé to zhodnotit, celé to předělat a využít toho, že budeme všichni propojení.
Děkuji za dodržení času a s faktickou pan Adamec.
Já jsem tedy mluvil o šedé ekonomice, která je skoro stejná jako ve Spolkové republice Německo. Je podle těch statistik! Načtěte si to!
S další faktickou pan poslanec Munzar a připraví se pan poslanec Plzák.
Bylo by strašně fajn, kdyby daňové přiznání zajišťoval stát a nedělali si ho podnikatelé sami. To by byla skutečná pomoc. Ale jsme svědky úplně něčeho jiného. Jsme svědky toho, že se od toho vzdalujeme. Naopak přidáváme tady podnikatelům větší a větší povinnosti a ty staré se neruší. Jaká povinnost?